Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Nejdříve za navrhovatele pan ministr financí, zda má zájem? Zpravodaj garančního výboru má zájem o závěrečné slovo? Máte slovo. K tomu vás pak vyzvu. V tuto chvíli jsem se ptala na závěrečné slovo. My o této proceduře nejdříve budeme hlasovat. Já jsem zagongovala, počkáme ještě. Je tady návrh na odhlášení, takže dovolím si vás všechny odhlásit a požádám vás, abyste se přihlásili znovu svými hlasovacími kartami. Gongovala jsem již třikrát, zkusím ještě jednou. Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o navržené hlasovací proceduře. Zahajuji hlasování. Kdo je proti návrhu? Děkuji za hlasování. Návrh byl přijat. Takže schválili jsme hlasovací proceduru.
Je to legislativně technický návrh, který jsem tady načetl, a znova, aby to bylo všem jasné v té části, která se týká změny zákona o finančním arbitrovi, se to, co se tam doplňovalo pod písmenem k) se bude doplňovat nově pod písmenem n), protože my jsme mezitím schválili něco jiného, kde tam ta další písmena byla doplněna.
Děkuji. Poprosím ještě i zpravodaje garančního výboru o stanovisko. Zahajuji hlasování. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat. Já si to s vámi pouze potvrdím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Poděkuji v tuto chvíli panu ministrovi. A nyní dle schváleného programu se budeme zabývat bodem číslo Paní ministryně, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych ve stručnosti vás seznámila s návrhem novely zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
Děkuji za pochopení.
Děkuji a do obecné rozpravy se hlásil pan ministr.
Ty se už dneska provádějí, často je dělají investoři prostě z čistého vlastního zájmu dosáhnout v rámci významné investice co nejvyšší kvality i z hlediska bezpečnosti toho provozu. Ono správné hospodaření s vozovkou, tak kontrola i nehodovosti, počet dopravních nehod, bývají prostě kritérii pro pořadí investic v tom daném území.
Děkuji panu ministrovi a stále jsme v obecné rozpravě.
Domnívám se, že s ohledem na implementační lhůty je to dobrý návrh a je třeba konstruktivně jej podpořit.
Děkuji paní zpravodajce a dívám se, jestli někdo ještě se chce přihlásit do obecné rozpravy. Pokud nikdo, tak tím končím obecnou rozpravu. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já si dovolím přivolat kolegy z předsálí. Já se táži, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím zde, a proto přistoupíme k hlasování. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomu, aby to bylo přikázáno hospodářskému výboru? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jakožto garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má tedy někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Chceme odhlásit? Vidím, že je zde zájem o odhlášení, takže já si dovolím vás odhlásit a opět přihlásit. Děkuji. Výsledek: přijato. A já tím končím tento bod. Děkuji. Opakuji, že se nezpochybňuje hlasování.
Potom navrhnu, aby se prodloužila lhůta pro projednání toho zákona mezi prvním a druhým čtením tak, aby byl dostatek času k tomu, o tomto tématu diskutovat ve chvíli, kdy už tento zákon, v což pevně věřím a chci vás o to požádat, prvním čtením projde.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte slovo.
První, jak už tady bylo zmíněno, lhůta pro implementaci byla 7. června 2021, novela byla předložena Sněmovně minulou vládou 23. června 2021 a nebyla projednána z toho důvodu, že byla zvolena nová Sněmovna, a aktuálně byl předložen v novém složení 4. listopadu tento vládní návrh. Poslední informaci, kterou zde zmíním: předsedkyně Sněmovny navrhla přikázat k projednání výborům, konkrétně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Také děkuji panu zpravodaji, a než otevřu obecnou rozpravu, dovolím si ještě přečíst dvě omluvy. A nyní bych si dovolila otevřít obecnou rozpravu, do které jsou již řádně přihlášeni, a prvním, kdo je přihlášen, je paní poslankyně Klára Kocmanová. Požádala bych ji, aby přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vážená vládo, já už tady jenom stručně zmíním to, co včera avizoval můj kolega Jakub Michálek, a tedy, že i k tomuto tisku budeme mít pozměňovací návrhy. Nejsme jediní, kdo k této směrnici má výhrady. Piráti ale tento návrh i přes výhrady v prvním čtení podpoří a v rámci druhého čtení se ale v souladu s programovým prohlášením vlády a v souladu s dlouhodobým program Pirátů chystáme předložit několik pozměňovacích návrhů, které posílí ochranu práv uživatelů i autorů. Na toto téma se také chystá po dohodě s panem ministrem na půdě Ministerstva kultury seminář, který proběhne 6. dubna a kam jste všichni srdečně zváni. Tam bude možné naše jednotlivé návrhy probrat podrobněji. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní další, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan poslanec Karel Rais. Požádám ho také, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den. Zdůraznil bych zde rád dvě skutečnosti. Dále byla taky transponována tehdy nová směrnice Evropského parlamentu o dodržování práv duševního vlastnictví. Uvedený návrh zákona byl předložen jako tisk 1246 předchozí vládou, ale nebyl projednán. Základním cílem tohoto návrhu zákona je sice - v uvozovkách - jenom transpozice směrnic EU do českého právního systému, jedná se však i o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Z pohledu aplikace uvedeného zákona do českého vysokoškolského prostředí mě osobně zaujala problematika neoprávněného kopírování celých knih, které je často doporučováno na vysokých školách učitelem ke studiu v rámci přípravy na zkoušku. Tento způsob rozšiřování informací pak nese nakladatelstvím poměrně značně finanční ztráty.
Také děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení a nyní další, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je pan poslanec Ondřej Babka.
S ohledem na různorodost problematik upravených novými směrnicemi Evropské unie je tato problematika rozdělena do jedenácti okruhů. Na to já se trošičku zaměřím. Potom za druhé je to kolektivní správa na přenos vysílání. Myslím si, že o tomto bodu diskuse bude i na výboru. Za jedenácté, spravedlivá odměna a smluvní právo. Jak jistě vidíte z těch jedenácti bodů, jedná se opravdu o rozsáhlou problematiku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chápu, že nám hrozí nějaké pokuty, že nás čas tlačí, ale i já mám některé výtky kromě těch, co řekli mí předřečníci.
Omlouvám se svému kolegovi, že jsem šla před ním. Především, vážený pane ministře kultury, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych jenom krátce chtěla zareagovat. Chtěla bych poděkovat za vystoupení pana ministra kultury.
Pokud jde o kritéria pro hodnocení posuzovaných úseků pozemních komunikací, návrh zákona předpokládá, že posuzované úseky pozemních komunikací se hodnotí z hlediska rizika dopravních nehod a z hlediska závažnosti jejich dopadů. Hodnocení je pak základem pro kategorizaci úseků na úseky s vysokou, střední nebo nízkou úrovní bezpečnosti. Předmětem právní úpravy ve vyhlášce budou podrobnosti tohoto hodnocení. Způsob určení těchto úseků bude vycházet z metodiky Evropské komise upravující kritéria, na základě kterých se mají určovat pozemní komunikace s vysokým počtem závažných dopravních nehod ve vztahu k intenzitě dopravy. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Děkuji paní zpravodajce a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan Martin Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo.
Já bych taky rád v rozumném rozsahu a věcně okomentoval pouze jednu z částí té implementace té legislativy, kterou tady máme posoudit v tuto chvíli v prvním čtení. V odstavci 3 je popsáno, co je všechno součástí prvotního hodnocení záměru té komunikace. Nebudu zbytečně zdržovat, nebudu ten paragraf dlouze číst.
To znamená, že buď je to GMO non, nebo GMO free. Kontrola a každoroční certifikace podle standardů Bez GMO probíhá v celém řetězci, od produkce použitých osiv přes pěstování obilovin, olejnin a jiných surovin, výroby krmných směsí, přepravy, zpracování potravinářských surovin, zpracování jednotlivých potravinářských produktů. Požadavky tohoto standardu se vztahují také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají s těmito surovinami a produkty. Certifikované organizace jsou pravidelně podrobovány nezávislým auditům a za strany certifikačních společností odběratelů anebo zpracovatelů. Dohled nad certifikací standardu Bez GMO pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva prostřednictvím prováděných auditů integrity.
Vidím další, kdo se hlásí do obecné rozpravy z místa. Je to paní poslankyně Berenika Peštová. Paní poslankyně, máte slovo.
Z tohoto důvodu se přizpůsobuje oběma transponovaným směrnicím a mění označení chráněných údajů na důvěrné namísto jejich ochrany jako předmětu obchodního tajemství. V neposlední řadě je návrhem zákona reagováno také na povinnost členských států zabezpečit ochranu údajů i v případě, že žadatel o povolení příslušného nakládání s GMO vzal svou žádost zpět.
Tak za prvé, na rozdíl od vás jste se na něm podíleli taky. Někteří vaši kolegové, respektive straníci, měli smlouvy na jednotlivých ministerstvech jako poradci pro eGovernment a digitalizaci. Váš kolega chodil na jednání RVISu, pan Bartoš chodil na jednání s panem Dzurillou, informace jste měli. A co jste udělali vy? Připravovali jste transformaci, kterou nám odprezentoval váš kolega, náměstek na MMR pan Profant, viděli jsme ji tam jednou. A v ten samý čas, kdy jste nám ji poprvé prezentovali na podvýboru pro eGovernment, tak jste si ji rovnou dali do vlády a schválili. A vy říkáte, že něco bylo složité? To vám přijde jednoduché? A jestli to chcete přesunout legislativně, musíte změnit minimálně tři zákony: služební zákon, kompetenční zákon a zákon o veřejných systémech státní správy. To vám bude trvat rok.
Myslím si, že to opravdu je mimo mísu. Myslím si, že to je neschopnost přijmout odpovědnost za výsledky té práce.
Já bych taky chtěl znovu reagovat. Pane poslanče, já nechci být, jak bych to řekl, drzý, ale měl byste navštívit lékaře, minimálně ušního. Za prvé, žádný neúspěch nebyl, a za druhé jsem pouze říkal, že jste na tom s námi spolupracovali. Vy jste tady v opozici měli většinu, že byste to prosadili bez nás? Vy jste ten zákon tvořili sami bez účasti vládního zmocněnce pana Dzurilly, bez účasti Ministerstva vnitra, bez účasti nás dalších, kteří jsme ho připomínkovali, kteří jsme se na tom podíleli? Vy jste ho tvořili sami jako Piráti a prosadili jste ho ve Sněmovně?
Děkuji za dodržení času, nicméně prosím, abyste se neoslovovali přímo.
Tak já to vezmu jenom v krátkosti. Moc se mi tedy nelíbí, když tady někdo někoho posílá k lékaři na nějaká vyšetření, ale přejdu to. Práce v politice je taková a pan předřečník to jistě ví, že někdy ta spolupráce funguje, někdy prostě nastavíte takové podmínky a taková očekávání ve veřejnosti, že se něco stane, byť třeba na vládní úrovni k tomu v první chvíli nebylo úplně nakloněno. Ten projekt běží už tři měsíce.
Nepopřel jsem účast ani vaši jako Pirátů. Vy říkáte, že jste to udělali sami bez nás, já jsem to nikdy neřekl.
Děkuji, žádnou další faktickou poznámku nevidím, tak se vrátíme do obecné rozpravy, do které je přihlášena paní poslankyně Pošarová.
To je to, na co my upozorňujeme - že bohužel ty věci jsou potřeba, ale v té podobě, v jaké to v minulých letech bylo nastavené, to je velice, velice obtížné na užívání. A to je něco, co chceme v digitalizaci změnit.
Ano, děkuji za vystoupení.
Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, poslankyně, poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a změnový zákon k danému zákonu. Tyto zákony zavádějí elektronizaci celého procesu tvorby a vyhlašování právních předpisů, a to prostřednictvím projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Tento posun je motivován aktuálním výhledem dokončení technické realizace elektronického systému tvorby právních předpisů, tedy projektu eLegislativa, který představuje nejsložitější část celého řešení projektu eSbírka a eLegislativa. Zároveň je potřeba zajistit i nezbytnou legisvakanci pro implementaci tohoto systému v podmínkách ústředních správních úřadů, komor Parlamentu a Kanceláře prezidenta republiky. Zdůrazňuji, že budovaný systém eLegislativa představuje unikátní IT projekt, který svou koncepcí a komplexností se vymyká zatím všemu, co jsme realizovali v našich informačních systémech veřejné správy, a dosud nemá adekvátní srovnání v podstatě ani v mezinárodním měřítku. S ohledem na časovou naléhavost přijetí návrhu zákona se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna, jak už zmínil pan místopředseda, vyslovila s návrhem souhlas již v prvním čtení. Zároveň mi ovšem dovolte, kolegyně a kolegové, jednu poznámku. Současné vedení Ministerstva vnitra, současná vláda chce ten projekt předložit jako plně funkční, chce mít dostatečný čas k jeho ozkoušení a chce mít jistotu, že komplexnost toho projektu bude taková, aby všichni uživatelé byli spokojeni a nezpůsobovali jsme veřejné správě v České republice žádné problémy. Děkuji za pozornost.
Jedná se o základ právní úpravy umožňující realizovat komplexní elektronizaci a modernizaci tvorby vyhlašovaných právních předpisů. V rámci příprav systému eLegislativa byla shledána potřeba rozšíření o změnové požadavky a doplňující funkcionality, které byly identifikovány v průběhu analytických jednání s partnery projektu. Ministerstvo vnitra zároveň vnímá obecnou potřebu vyčlenit odpovídající čas na realizaci ověřovacího provozu systému a na proškolení uživatelů systému eLegislativa. Bere v úvahu i dříve vyslovený požadavek Poslanecké sněmovny na ověřovací provoz systému v trvání 18 měsíců před spuštěním eLegislativy do ostrého provozu. V neposlední řadě je pak třeba respektovat i podmínky dotace projektu ze strukturálních fondů EU. Ty předpokládají uvedení systému eSbírka a eLegislativa do praxe nejpozději dne 1. ledna 2024, přičemž nenaplnění této podmínky by vedlo k nutnosti vrácení dotačních prostředků. Ověřovací provoz je potřebný pro řádné budoucí fungování systému, avšak s ohledem na čerpání dotací považuji jako zpravodaj tisku navržené posunutí účinnosti za aktuální situace za optimální. Návrh se zabývá dále precizací pojmů, přechodnými ustanoveními. Dojde k upřesnění obsahu pojmu, text znění právního předpisu ve znění novely, což úplné znění celého právního předpisu ve znění případných předchozích novel, které mohou mít i budoucí účinnost a právě vyhlašované novely. Pokud například novely včetně novely právě vyhlašované zavedou tři různá znění, jedno s účinností od 1. ledna 2023, druhé s účinností od 1. ledna 2024 a třetí s účinností od 1. ledna 2025, budou všechna tato platná znění s informací o datu nabytí účinnosti u každého z nich. Zjevně ministerstvo přece jenom pokročilo ve své práci a v přípravě tohoto systému. Dle návrhu vydavatel zajistí vložení aktu, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv v posledních třech kalendářních měsících přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona.
Ke kvalitě právních předpisů by měl přispět tak, že umožní systematickou aplikaci legislativních pravidel a sjednocování právní terminologie, usnadní jejich dodržování pro všechna stadia legislativního procesu. Umožní automatizaci části formálních procesů tvorby práva a tvůrcům právních předpisů poskytne větší prostor věnovat se obsahové stránce legislativních návrhů. SPD předložený návrh zákona o jednacím řádu Senátu podpoří. Jsem přesvědčená, že pokud bychom pro další projednání tohoto tisku použili co nejkratší možné lhůty, pak by nutnost zkráceného legislativního procesu nebyla nutná. Ale budiž, je to vaše koaliční rozhodnutí tento zkrácený proces používat zbytečně často a ponechám na těch, kteří tvorbu zákonů sledují, aby si udělali svůj vlastní názor, proč tomu tak je.
Máte slovo, pane poslanče. Dále byla přihlášená paní zpravodajka Ožanová.
Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tisk číslo 201 se jeví bezproblémovým a s paragrafovým zněním nelze než souhlasit. Nyní k samotné věci. V důvodové zprávě je uvedeno... Ještě jednou, protože asi mě nebylo slyšet: V důvodové zprávě je uvedeno, že hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky je popsán v souvislosti s celkovým řešením v důvodové zprávě k zákonu o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Důvodová zpráva návrhu zákona má obsahovat předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí. Jaký je ten vliv, to jsme se, dámy a pánové, měli dočíst právě v důvodové zprávě. Toto jsem však nenalezla, ale dočetla jsem se o zastaralosti prostředků pro tvorbu práva a také o nízké transparentnosti tvorby práva. Zastaralost a netransparentnost je z tohoto návrhu zjevná, avšak není dána postupem. Je dána ignorací jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vážené dámy, vážení pánové, promiňte mi jako zpravodaji, že skutečně čtu důvodové zprávy k zákonům. Nicméně tato ignorace tvorby práva nemění nic na tom, že zákon je potřebný. A tak, jak jsem na počátku uvedla, nemám problém s paragrafovým zněním. Přes toto za mě dost neobvyklé pochybení si dovoluji být konstruktivní a podporuji vyslovení souhlasu s návrhem již v prvním čtení.
Děkuji paní zpravodajce a táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě? A hlásí se ještě před ukončením rozpravy pan vicepremiér.
Ono je to, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, trochu obtížné.
Podpora by měla být následně poskytována rovněž dopravcům, kteří poskytují veřejné služby v přepravě cestujících, na pořízení bateriových parciálních trolejbusů. Tato podpora bude v jednotkách miliard korun. Finanční podpora pro nákup elektromobilů, vozidel s vodíkovým pohonem a dobíjecích stanic pro elektromobily pro veřejný sektor ve výši 600 milionů korun bude poskytnuta prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. Výzvy k uvedeným podporám začnou být vyhlašovány v polovině letošního roku.
Děkuji, pane ministře, že jste předložený návrh uvedl.